Tak zde musím říci, že opět ministerstvo uvádí nepravdu, protože tam dochází k projednání a poradní sbory by nerozhodovaly. To mi je velice líto, že bohužel si ani na Ministerstvu práce a sociálních věcí toto důkladně nepřečetli. "Ty by se skládaly i ze zástupců regionálních zaměstnavatelů, tedy nezřídka z přímých konkurentů žadatelů o pomoc. To se na mě nezlobte, jsou tam zástupci především státní správy a vy dokážete napsat tohle veřejně poslankyním a poslancům, že už předpovídáte dopředu, že budou jednat s korupčním jednáním. No, tak to se možná budeme bavit asi někde jinde. Celkově bych to shrnula asi tak: Když jsem dneska četla ten článek na Seznamu Dívčí válka, tak jsem se zasmála.
Připraví se pan poslanec Juříček. Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. V první řadě děkuji za slovo, zdravím všechny kolegy a kolegyně. Jeho hlavním důvodem je zjednodušení a zrychlení procesu přiznávání podpory v nezaměstnanosti. Jde o to, že krajská pobočka úřadu práce bude povinna vydat rozhodnutí o podpoře v nezaměstnanosti pouze v určitých, zákonem stanovených případech. Zjednodušení spočívá formálně právě v tom, že oznámení proti rozhodnutí neobsahuje odůvodnění, a rovněž nebude krajská pobočka povinna seznamovat účastníka řízení s podklady pro vydání rozhodnutí. Přechodným ustanovením je zde zajištěno, aby správní řízení vedená o podpoře v nezaměstnanosti, která nebyla pravomocně ukončena před účinností navrhovaných změn zákona o zaměstnanosti, byla dokončena podle dosavadních právních předpisů.
Garanční výbor doporučuje záporné stanovisko.
Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor doporučuje kladné stanovisko.
Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh? Kdo je proti? Děkuji vám.
A jsme u pozměňovacího návrhu pana kolegy Vlastimila Válka pod písmenem E, garanční výbor doporučuje kladné stanovisko.
Hlasování číslo 56. 103 přítomných, pro 83, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Návrh nebyl přijat.
Garanční výbor doporučuje záporné stanovisko.
Ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Budeme pokračovat dalším třetím čtením, bodem číslo Ano, pan kolega Kalous má zájem o úvodní slovo před otevřením rozpravy.
Děkuji za slovo. A já si myslím, že to jsou přesná slova, která vyjadřují podstatu zahrádkářské činnosti. Jedná se o návrh, který má podporu.
Tento zákon byl předložen Ministerstvem spravedlnosti v rámci legislativních prací vlády a má v podstatě za cíl snížit administrativní náročnost. Měl by mít pozitivní dopad na zefektivnění výchovného působení uložených trestů na pachatele a zajistit vyšší ochranu společnosti. Je to důležitý zákon. Prosím o podporu tohoto zákona a k jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu. Do rozpravy se jako první hlásí paní zpravodajka Helena Válková.
Děkuji, já také nebudu zdržovat. Čili to jsou ty legislativně technické úpravy a změna účinnosti této normy. Děkuji.
Ano, děkuji. Hlásí se prosím ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec Marek Benda.
Vím, že paní zpravodajka je navrhovatelkou, paní ministryně ho podporuje. Já to pokládám za dnešního stavu státního zastupitelství za minimálně sporné. Děkuji za pozornost.
Do rozpravy se přihlásila paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.
Takže vás prosím, abyste tuhle vyšší ochranu a zostření trestu vůči takovýmto útočníkům a ochranu dětí v takto závažné trestné činnosti podpořili.
Děkuji. Má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě? Paní ministryně, paní zpravodajko, máte zájem o závěrečná slova? Prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.
To jsou ty účinnosti a legislativně technické úpravy.
Je nějaký protinávrh k proceduře? Kdo je proti? Návrh procedury jsme schválili a teď podle ní budeme postupovat. Ano, čili doporučení výboru máme. Paní ministryně? Zahajuji hlasování.
Tolik procedura.
Děkuji, slyšeli jsme návrh procedury. Má někdo návrh na změnu procedury, kterou předložil zemědělský výbor a zpravodaj? Není tomu tak. Já vás nejdřív všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami. Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme v hlasování číslo 39 o navržené proceduře. Kdo je proti? Hlasování číslo 39, ze 102 přítomných 101 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme se tedy tou procedurou řídit. Ptám se, kdo je pro legislativně technické úpravy. Hlasování číslo 40, 102 přítomných, 102 pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 41, 102 přítomných, pro 82, proti nikdo. Děkuji vám.
Děkuji a slovo má pan poslanec Dolínek, který je přihlášen do rozpravy.
Ten zákon je koncipován tak, že neodchází žádný zaměstnanec, žádné tabulkové místo není převedeno, ale lidé zůstávají. Až se ten systém rozběhne aspoň částečně normálně, tak oni budou vědět, že mají čitelné prostředí, mají čitelného partnera, a s tím jsou schopni komunikovat na téma kontrol, hygieny, provozu. Já vás tedy požádám i v souladu s tím, co řekli zástupci opozice, odhlasujme dnes prosím tuto změnu.
A nyní poprosím o slovo pana poslance Holomčíka, připraví se pan poslanec Válek.
Děkuji za slovo. První kategorie jsou samotné výhrady k tomu, jak je ten návrh napsaný. Mě velmi mrzí, pokud se bavíme o takhle třeskutém tématu, které je i v médiích propíráno, na sociálních sítích propíráno, proč se předkladatel prostě nedomluvil s Ministerstvem zemědělství a nenechali si to napsat tam. Možná bychom se vyvarovali řady chyb a nesmyslů, které v tom návrhu jsou. Dokonce jsem tam teď objevil i gramatickou chybu, ale to je věc jiná. Nicméně předkladatelé k tomu přistoupili tak, že řekli: česká potravina je potravina z krátkého dodavatelského řetězce.
Bude se to kontrolovat za měsíc prodaného, za týden, za den, ke dni kontroly? Jak se to bude dělat, když se neurodí? Nebo ovoce. Lidi si pojedou koupit ořechy 200 metrů za hranice, ti, co to mají blízko, ale ti, co to mají daleko, prostě nikoliv. K čemu se to bude vázat? Pod milionovými kontrolami. Ne, já myslím, že to nebylo myšleno vážně. Vědí, že tohle není cesta. To není na zbláznění jenom pro ty, co by se tak měli chovat a prodávat tak to zboží.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Má zájem o závěrečné slovo.
Chci poděkovat za konstruktivní debatu. Myslím si, že je dobře, že se bavíme o tom, co pomůže českému zemědělství, českému potravinářství, českému spotřebiteli. A chci vás všechny požádat o to, abyste nakupovali české, moravské a slezské potraviny. Buďme trošku nacionalisti, co se týká potravin, českého zemědělství a naší země. A to, že ten zákon je potřeba, prosím jenom, abych to trošku odlehčil: podívejte se, když si dáváte kávu, jaké tam lijete mléko tady ve Sněmovně. Všichni tam lijete německé mléko. Takže ten zákon je potřeba.
Děkuji. Závěrečná slova zpravodajů. Nyní závěrečné slovo zpravodajů ostatních výborů. Má zájem? Nemá zájem. Pan kolega Bžoch? Má zájem o závěrečné slovo za výbor pro evropské záležitosti. Prosím, pane zpravodaji.
Já bych vás rád, vážené kolegyně, vážení kolegové, seznámil krátce, velmi stručně s jednáním o tomto bodu na půdě Evropského výboru. Co se týče stanovení kvót na potraviny, na zboží, tak toto stanovení je v přímém rozporu s primárním právem Evropské unie, konkrétně porušuje článek 34 Smlouvy o fungování Evropské unie při dovozu. Tudíž je přímo v rozporu s tímto primárním právem Evropské unie. Tudíž já pro něj nemohu hlasovat z tohoto důvodu. Pokud by to došlo k Evropskému soudnímu dvoru, tak nám to hodí na hlavu, není možné v tomto takto hlasovat. Ale je to debata na úroveň Evropské unie.
A můžeme přejít k hlasování o pozměňovacích návrzích.
Jestli tímhle chceme někomu namluvit, že to není porušování principů volného trhu, tak si nedovedu představit, jak intelektuálně omezený by takový člověk musel být, aby to akceptoval. a) a výroba proběhla na území České republiky. Přidaná voda se nezapočítává. My jsme provedli takový orientační výpočet. To samozřejmě jde. To znamená, že nezanedbatelná část našeho hrubého domácího produktu, ale i výběru daní a samozřejmě zaměstnanosti je vázána na to, kolik zboží a služeb a dalších věcí dokážou naše firmy vyvézt. A tenhle návrh jde přímo proti principům volného trhu. A já bych se chtěl zeptat předkladatelů, jestli mají zpracovanou nějakou alternativní národohospodářskou koncepci. Pan ministr Havlíček tady není, že by nám k tomu třeba něco řekl. Pan premiér často a rád opakuje nesmysl o tom, že Piráti chtějí rozbít české hospodářství. Mě by skutečně zajímalo, jestli předkladatelé mají vůbec nějakou představu o tom, co se stane, pokud se jim to podaří. Když rozbijeme volný trh, tak co se stane?
Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji. Garanční výbor doporučuje kladné stanovisko.
Kdo je proti? Další návrh.
Děkuji.
Hlasování číslo 48, přítomno 103, pro 80, proti nikdo.
Jenom připomínám, že jde o onen povinný podíl českých potravin na pultech. Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.
Kdo je proti? Děkuji vám.
Vážené kolegyně, kolegové, já nechci nic zpochybňovat, jenom bych vás chtěl požádat o pět minut přestávky na poradu klubu.
No, to v průběhu hlasování nemůžeme udělat, leda před závěrečným hlasováním o zákonu jako celku. Kladné. Pan ministr? Na žádost z pléna vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Posečkám ještě, vidím, že je zájem o kontrolu hlasování. Návrh byl přijat.
Jsme připraveni na hlasování? Myslím, že ano. Zahajuji hlasování, kdo je pro? Hlasování číslo 61, přihlášeno 101 poslanec, pro 80, proti nikdo. A nyní již s tímto rozhodnutím Poslanecké sněmovny budeme hlasovat o proceduře tak, jak byla navržena. Tak a zahajuji hlasování o proceduře. Hlasování číslo 62, přihlášeno 97 poslanců, pro 97, proti nikdo. Proceduru jsme schválili a můžeme podle ní postupovat.
Děkuji za slovo. Tyto pozměňovací návrhy upravují zahrádkářskou činnost, definici zejména, a definují také dobu pachtu a upřesňují výpovědní lhůtu pachtu.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 63, přihlášeno 98 poslanců, pro 80, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Návrh byl přijat.
Tento návrh definuje veřejnou prospěšnost zahrádkářské činnosti.
Děkuji. Návrh byl přijat.
Tento pozměňující návrh vymezuje kulturní hodnotu zahrádkářské činnosti a její zachování. Stanovisko zemědělského výboru je kladné.
Děkuji. Kdo je proti?
Stanovisko výboru je kladné.
Děkuji. Kdo je pro? Tím jsme se vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy.
Návrh paní poslankyně Věry Kovářové byl přijat.